Myslím si, že vládní koalice, která se tady rodí, je jasným důkazem toho, že tady skutečně vzniká. Přátelé, my tady v přímém přenosu vidíme, jak tady vzniká vládní koalice. Ona vzniká z opozice vždycky tak, že když se nám nějaký zákon líbí, ale musíme politicky hlasovat proti, tak začneme mluvit o komplexním řešení, o vylepšení návrhu, o něčem takovém, o čem tady mluvil pan poslanec Onderka. Takže tady vzniká koalice ANO, KSČM a ČSSD.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Chci vás prosím pěkně upozornit na faktor času. EET bylo pro stovky malých obchůdků a hospůdek na venkově poslední kapkou státních regulací a navýšených nákladů, pro které prostě jejich provozovatelé zavřeli. Zatím se o sebe starají sami. Pokud budeme dnes hlasovat pro tento návrh, mají tu šanci dostat do léta. Ten faktor času je velmi důležitý. A já vás moc prosím, abyste to zvážili.
Děkuji, pane předsedo. Zadruhé chci říct, že jsme se bavili i o parametrech, které paní ministryně dostala transferované od rozpočtového výboru.
Připraví se pan předseda Kováčik.
My jsme to měli v politickém programu. Já jsem od počátku říkal, že trváme na tom, že daně se platit mají. Ale jenom není shoda na tom systému. Co se týče živnostníků, tak ti nejsou terčem zbytečných kontrol, protože daň odvedli, a je to jasné, transparentní a jednoduché. A nejsou terčem ani zbytečné byrokracie, protože stát má jasnou paušální daň a má tím pádem svoje. To znamená, kdyby tady prošly návrhy SPD, tak máme celou věc vyřešenu ze všech stran. A to, že tady hnutí ANO, KSČM a ČSSD prosazuje šikanu živnostníků a aplikuje tady metodu z nějakého Chorvatska, které je před ekonomickým kolapsem, tak my naopak v SPD říkáme, pojďme se učit z Německa, z nejvyspělejších zemí. Vy chcete obtěžovat, zatěžovat živnostníky a prosazujete zpátečnický systém, a je to skutečně perzekuce živnostníků. My chceme moderní systém, aby všechny strany byly spokojeny.
Faktická poznámka - pan předseda Kováčik.
Vážený pane poslanče Gazdíku, milý pane kolego, dovolte mi, abych vám prostřednictvím pana předsedy sdělil k vašemu historickému exkurzu to, co jsem vám říkal již několikrát při podobné příležitosti, že jen vůl opakuje stejnou chybu dvakrát. Ostatně i oni říkají: na daňové a podobné změny si nějakým způsobem jsme schopni zvyknout, jen je proboha nedělejte každého půl roku. To je také smysl toho, proč u tohoto zákona jsme velmi opatrní a budeme doopravdy čekat, já jsem přesvědčen, že krátkou dobu, na onen vládní návrh, který, věřím, pokud vám skutečně jde o ty malé živnostníky a obchodníky, spolu s námi také podpoříte.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Jan Richter se omlouvá od 15 hodin po zbytek dnešního jednacího dne z pracovních důvodů v kraji. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Rozvoral, po něm paní poslankyně Válková.
V této souvislosti zmíním výsledky z průzkumu Eurobarometru z loňského roku, kde se 70 % respondentů vyjádřilo proti přijetí eura v České republice. Domnívám se a jsem přesvědčen, že bychom měli my všichni zde přítomní, kteří zde zastupujeme naše občany, v prvé řadě respektovat jejich názory a zájmy. Jedná se o další nástroj, který ve finále bude sloužit jako prostředek pro uplatnění sankcí vůči České republice, když nebude konat přesně podle diktátu z Bruselu. Další zbytečný nárůst byrokracie, protože obsahem paktu je například závazek, že každý ze států zavede popsaná pravidla do své národní legislativy a také vymahatelné pokuty při neplnění domluvených podmínek. Dalším problémem je fakt, že samotný pojem strukturální deficit má vztah ke struktuře ekonomiky, a tím představuje nejednoznačnou a těžce vymezitelnou hranici. To nahrává úředníkům EU, kteří se na tuto veličinu mohou dívat různě, různě ji měřit a posuzovat a měnit své názory. Jejich rozhodnutí bude ale základem pro právně vymahatelné sankce. Problém je i to, že přistoupení k navrhovaným ekonomickým podmínkám zužuje prostor pro ekonomické stimuly v určitých odvětvích a znesnadňuje tak proaktivní zaměstnaneckou politiku. Ještě jednou tedy opakuji, že naše hnutí SPD je zásadně proti vyslovení souhlasu s přístupem k této smlouvě. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan poslanec Munzar tady přesvědčivě argumentoval formulacemi týkajícími se koordinace hospodářských politik. A jestliže někdo argumentuje eurem, když mluví o fiskálním kompaktu, dopouští se zásadního argumentačního faulu. I tam máme výjimku. Takže skutečně naprosto zásadní dopad přijetí této smlouvy pro realizaci hospodářské politiky vlády tady prostě není. To je bohužel fakt. V politice jsou, dámy a pánové, symboly důležité. Není to marginální důvod, je to zcela zásadní důvod. Je to samozřejmě nesmysl, já si to nemyslím. Ale je to argument mnohem logičtější než argument těch, kteří říkají, že přistoupením k fiskálnímu kompaktu se přibližujeme euru.
Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Skopeček.
Já děkuji. Tím jsme snad už vyčerpali přednostní práva, takže nyní prosím, aby zástupce navrhovatele pan poslanec Tomáš Martínek přednesl své závěrečné slovo, jestli má zájem.
Ještě jednou bych rád všechny přítomné požádal, aby pustili návrh do druhého čtení, aby tak mohla nastat i politická diskuse na příslušných výborech. Předkládaný návrh je přísný, jsme ovšem ochotni hledat konsenzuální kompromis, který by řešil pozměňovací návrh.
Já také děkuji. A nyní se tedy přesuneme k hlasování o návrzích.
Ale to už je zbytečná. To není problém, že bychom tady nebyli, budeme tady všichni a můžeme třeba po ukončení mimořádné schůze klidně, pokud dnes nevyřadíme zbývající body programu, pokračovat.
Před?
Děkuji.
U stolku zpravodajů vítám za navrhovatele hejtmana Pardubického kraje pana Netolického a zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Zuzanu Ožanovou. Dobře, ponechal si to na závěrečné slovo. Tak otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného. Ptám se ještě jednou, má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a poprosím pana navrhovatele o závěrečné slovo.
Každopádně k tomuto tisku velmi děkuji za vstřícné projednání. Je to návrh celé Asociace krajů.
Já vám děkuji. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečné slovo. O závěrečné slovo nemá. Tak přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou a případné pozměňovací návrhy nám okomentovala a sdělila k nim stanovisko.
Návrh procedury je následující: Legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny, proto o žádných nebudeme hlasovat. Potom o návrhu jako celku.
Je to velmi jednoduchá procedura, ještě jednodušší než ta předchozí. Návrh byl přijat. Prosím o přednes návrhu.
Návrh A je legislativně technická úprava. Všichni jste se mohli s ní seznámit.
Kdo je pro? Tento pozměňovací návrh byl přijat. Potřebuji nějaký signál - v tuto chvíli je možné hlasovat, není? A chtěla jste projevit svoji vůli hlasováním pro? Tak jestli to můžeme takto nahradit... Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu hejtmanovi, paní zpravodajce. Ukončili jsme debatu v okamžiku, kdy byly vyčerpány faktické poznámky, kdy reagovali jednotliví řečníci na své předřečníky, a s řádnou přihláškou do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ferjenčík, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo. Celou dobu vláda říkala, že chtějí vyjmout z online režimu EET obrat 200 tis. hotovostních plateb, což, jak jsem už zmiňoval v této debatě, považujeme za zcela nedostačující, už třeba ve vztahu k farmářským trhům nebo k jiným případům drobných živnostníků.
Jde o samostatnou mezinárodní smlouvu. Není závislá na existujícím smluvním rámci Evropské unie, byť ten samotný text smlouvy obsahuje řadu odkazů na primární i sekundární právo Evropské unie. Tam bychom skutečně museli prokázat, že takové přenesení pravomoci splňuje kritérium obecnosti a kritérium časové.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Václav Klaus, po něm vystoupí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala a po něm v obecné rozpravě pan poslanec Skopeček.
Toto je svébytná Sněmovna, my jsme zodpovědní svým voličům a této republice a nikoliv něčemu, co si o nás někdo pomyslí z nějakých jiných státních nebo nadstátních útvarů.
Pan předseda Kalousek vystoupí s faktickou poznámkou. S přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
Vážené kolegyně, kolegové, ani já samozřejmě nemohu souhlasit s tím, co tady řekl pan poslanec Kalousek. V otázce fiskálního paktu je nutné mluvit zcela jasně k podstatě věci. Celý tento návrh je součástí salámové metody vtahování České republiky do eurozóny. Samozřejmě že tam není ani slovo o euru, ale všechny země, které jsou v eurozóně, musely schválit fiskální pakt. Je to základní podmínka vstupu do eurozóny. To euro tam není napsáno, to je až ten poslední krok, který by nás samozřejmě čekal. Samozřejmě že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie připouští pouze jedinou metodu přijetí eura Českou republikou a tou je samozřejmě referendum. My neřešíme alibisticky, jestli teď ne, ale možná potom, a když ne potom, tak kdy vlastně. Naše hnutí se vyjadřuje k politickým problémům této země zcela otevřeně. Dovolte mi říct toto. Včera jsem poslouchal, když se probíral fiskální pakt, pana kolegu Stanjuru, který řekl, že ODS je proevropská, že nemáme jinou alternativu, ale že ODS je kritická. Ne že neexistuje, existuje. My se této finanční kolektivizace nesmíme zúčastnit. Zkušenosti evropských zemí, které euro přijaly z politických důvodů, jsou katastrofální. Na závěr mi dovolte se vrátit na začátek. Jde o salámovou metodu. Jde o obdobnou metodu, jakou jsou různé marrákešské a jiné deklarace, kde máme tu a tam něco podepsat, s něčím máme trošku souhlasit, v něčem se máme trochu přidat, abychom v jisté chvíli zjistili, že jsme uvařenou žábou v bruselské polévce. Česká republika musí tvrdě a jasně definovat svůj zájem.
Rozmnožování kůrovce vydatně napomáhají takzvané bezzásahové porosty ve zvláště chráněných územích, národních parcích i mimo ně, o kterých se bez ověření tvrdí, že se z nich snad jednou po staletích stane odolná divočina. - Já podotýkám, že jsou to společnosti nejenom ekonomicky, ale sepětím s koncernem Agrofert také i politicky silné. Ke změnám je nutno přikročit neodkladně. Škody na přírodě, lesích, vodách a životním prostředí jsou obrovské. Zůstaly by tedy v oblastech, kde je většinou chráněné území, chráněný režim, kde se nezasahuje proti kůrovci, lesy usychají a škůdci se šíří dál. Nadále platí zákon o zadávání veřejných zakázek i bez výjimky pro krizový stav. Hledáme, kde můžeme, ty kvalifikované lesníky. Teď vím, že se někde pohybuje žádost 38 ukrajinských lesních dělníků o umožnění vstoupit na trh práce v tomto oboru u nás. Jsem zvědavý, jak dlouho jejich vyřízení bude trvat. Je to jasné. Mají se o ně starat lesníci. A je třeba přiznat, že jsou v té diskusi úspěšní. Podařilo se jim prosadit schválení zákona o ochraně přírody a krajiny, který zakotvuje bezzásahový režim na většině území národních parků. Stále se snaží ovlivňovat pohled veřejnosti na lesy, zdůrazňují jejich ekologickou funkci a potlačují jejich funkci hospodářskou. Její názor, že o les je potřeba se citlivě starat, ať již se jedná o les v národním parku, nebo mimo něj, je zpochybňován, lesníci jsou označováni za zpátečníky a škůdce české přírody. Současná situace s katastrofální kůrovcovou kalamitou paradoxně nahrává ekologickým aktivistům. Ti dělí vinu za šíření kůrovce mezi lesníky a smrky. Já se chci zastat obou, jak lidí, těch nešťastných lesníků, tak stromů. Lesníci jsou u nás tradičně vysoce vzdělaní, navazují na zkušenosti generací svých předchůdců a cítí osobní odpovědnost za české lesy. Co bude tedy s našimi lesy? Je možné zastavit šíření kůrovce, případně obnovit ty lesy, které již kůrovec sežral? Podle mého názoru to možné je. Je jen třeba zásadně změnit atmosféru, ve které diskuse o řešení problému probíhá, a je nutné nalézt řešení rychle. Podle mého názoru musí neprodleně převzít pod garancí státu vůdčí roli v záchranné akci představitelé české odborné lesnické obce. Jsou mezi nimi vynikající odborníci, schopní se s tímto úkolem vyrovnat. Stát také musí přehodnotit dosavadní ekologický přístup k lesům včetně zásadní revize principu bezzásahovosti v národních parcích a důsledného zabránění pokusům ekologických aktivistů aplikovat tento princip i na lesy mimo národní parky. Zdá se, jako by již bylo pozdě. Ale podle mě je jediným, který může situaci nějak pomoci. Jako to obvykle bývá, objevili se ti, kteří dávají dobré rady. Chtělo by se použít prastaré rčení: Zloděj volá: chyťte zloděje! Chtějí zavést princip bezzásahovosti i v lesích, které jsou považovány za lesy hospodářské. Jsou to návrhy na nutnost transformace státního podniku Lesy České republiky, to za prvé, a za druhé na potřebu změnit systém zadávání veřejných zakázek ve státních lesích, které jsou zdaleka největším zadavatelem v oblasti lesnictví. Oni tam sice úplně přesně neuvádějí, jak by se to konkrétně mělo udělat, ale je to aspoň něco. Já k tomu mám hned jeden návrh. Jak Lesy České republiky, státní podnik, transformovat? O ten daný lesní úsek se staraly ty lesní správy.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Chtěl bych ho poprosit, aby také svůj návrh potom doručil jak sobě, tak mně jako předsedajícímu. Nyní tedy budu otvírat všeobecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, scházíme se nad tématem kůrovce a budeme řešit, kdo za ty škody může a jak to vyřešit. Na současné kalamitě mají samozřejmě svou nečinností podíl dosavadní vlády. K nápravě a prevenci škod způsobených tím, čemu říkáme kůrovec, tedy lýkožroutem smrkovým, je třeba připravit projekty, které jsou na desetiletí a prakticky ve všech oblastech našeho života. Krom špatné skladby lesa je hlavní příčina vysychání lesů. Vyschlé stromy ztrácejí pryskyřici a nejsou schopné se kůrovci bránit. Takže skutečný problém je sucho a neschopnost naší krajiny udržet vodu například díky poklesu plochy orné půdy. Stále více jí zabírají například skladové areály rostoucí na předměstích a podél dálnic. Od roku 1991 bylo zastavěno 253 tisíc hektarů. Společně s erozí je to největší problém zemědělských půd. Když si rozpočítáte, kolik vody může zadržet každý čtverečný metr půdy, sebevětší nádrže jsou proti tomu legračně málo. Pro krajinu je nejlepší, když se voda v místě spadu vsákne do půdy, protože se dostane i do podzemních vod. Bohužel dnes obrovské množství vody buď odteče, nebo se rychle odpaří, což má další negativní vliv na rychlé změny počasí. V České republice se denně zastaví, zabetonuje zhruba 15 hektarů. Po zabetonovaných nebo zaasflatovaných plochách voda odteče pohotově pryč, tím se zrychlí odtok v řekách, a když přijde vody víc, mohou nastat povodně. Krom jiného bychom měli vrátit obchody a život s nákupních center do center měst. Problém je i v půdě. Kvůli tomu je půda udusaná, hlavně od těžké zemědělské techniky, neprosákne voda přes ornici dolů. Když je půda utužená nebo její nejcennější vrstva kvůli erozím smytá, tak voda stéká jako po zabetonované ploše. Obdělává je těžká technika, která půdu udusává a znemožňuje průsak vody. Špatná je i skladba plodin. Jsou takové, které půdu zlepšují a ochuzují (?), a ty, co ji zkvalitňují a obohacují. Obilovina nebo řepka má mělký kořenový systém dlouhý zhruba 30 cm. Téměř 40 % zemědělských půd u nás je ohroženo erozí. Tomuto nepříznivému vlivu lze čelit i zalesněním pozemků ohrožených erozí, založením vsakovacích pásů především na svazích anebo větrolamů v rovinných otevřených polohách. Ale s odbytem dřeva bych si tolik starosti nedělal. Největším problémem je však včasné pokácení a následná účinná asanace. To je ovlivněno zejména dvěma faktory: nedostatkem kapacit nejen na kácení, ale především na asanaci, a již zmíněná špatná situace s odbytem dříví, kdy napadené dříví zůstává nedostatečně asanováno přímo v lese nebo v jeho těsné blízkosti. Dámy a pánové, když se vrátím k jádru problému, který tady řešíme, tak bychom v prvé řadě měli začít řešit zákon o půdě, který by ji jednak více chránil, a měli bychom připravit i podmínky pro to, abychom změnili naši krajinu tak, aby se v ní necítil dobře jen kůrovec, ale i další generace, které přijdou po nás. Zároveň je třeba, aby vláda připravila legislativní a koncepční kroky tak, aby došlo k zásadním změnám v lesním hospodaření a snížily se tím podmínky pro šíření kůrovce. Odpovědnost za současnou situaci leží na minulé vládě a především na minulém vedení resortu zemědělství.
Prosím, abyste svůj návrh předal zpravodaji a poté i mně případně. Prosím paní poslankyni Pekarovou, připraví se pan poslanec Podal.
Ve Sněmovně jsme v tomto směru vždy platili za jednu z nejhlasitějších stran. I proto jsme podpořili zařazení tohoto mimořádného bodu na program schůze. Protože si uvědomujeme závažnost současné kůrovcové kalamity, nebojím se ji nazvat přírodní katastrofou, svolali jsme již před časem tiskový brífink, kde jsme představovali naše konkrétní návrhy. Nejedná se o žádné novinky, vycházíme právě z toho programového dokumentu, o kterém jsem hovořila, a držíme se toho, co jsme prosazovali již v minulém volebním období. Bohužel situace dospěla až do stavu, kdy tu máme největší kůrovcovou kalamitu za posledních několik století. Stát díky ní jen na Moravě přišel o téměř 2 miliardy korun. Ale tady nemůže jít jen o peníze pro stát.